Děkuji, pane předsedající. Zase se pokusím být, dámy a pánové, stručný. V roce 2015 přijala vláda akční plán na zvýšení proočkovanosti. První z těch jiných cest byla podpora a připuštění toho, že existují komplikace po očkování a že je potřeba odškodnit ty, kteří tyto komplikace měli. Ta druhá cesta je tento zákon a některé pozměňovací návrhy v tomto zákoně, které se skupinou dalších poslanců společně podáváme, a napříč politickými stranami jsme pro ně získali podporu s kolegou Třešňákem, který pak k tomu bude také hovořit. Zachránilo ne stovky, ne tisíce, ale miliony, miliony lidských životů a pomocí očkování se podařilo vymýtit řadu onemocnění. To znamená, nálepka, která se používá, že někdo zjemňuje, oslabuje pravidla pro očkování, je lichá. Oni věří své hloupé pravdě tak, jak někteří věří tomu, že Země je placatá. Proto k mým pozměňovacím návrhům - ten podstatný se týká toho, že bychom rádi vypustili slovo trvalé kontraindikace, protože trvalé kontraindikace neexistují, existují kontraindikace.
Než dám další slovo k faktickým poznámkám a k obecné rozpravě, tak mám následující návrh. Dokončíme projednáváme tohoto bodu a posuneme polední přestávku o zhruba 20 minut. Pan poslanec Třešňák je na řadě s faktickou poznámkou.
Ale ona to není legrace! Ono to není, že se tomu zasmějete! Nezlehčujme to a nějaké poloinformace nebo údajně se něco stalo - pracujme s fakty! Tak jenom ať tady nezlehčujeme tyhle věci.
Děkuji. Paní předsedkyně Pekarová Adamová s faktickou poznámkou.
Zaznělo tady mnohé u toho pultíku. Protože pan poslanec Foldyna tady řekl jasně velmi závažné obvinění z vyhrožování.
Děkuji. To byla zatím poslední faktická poznámka.
Děkuji za slovo. Pojďme zpátky k podstatě toho bodu. Bohužel, té omluvy, kterou bychom si mnozí přáli, té se asi nedočkáme. Pojďme tedy zpátky k tomu, že jsme u volby veřejného ochránce práv. A i vzhledem k tomu, jak snadné je manipulovat veřejným míněním, co tady zaznělo v předešlých chvílích, si dovolím připomenout, proč je taková pozice potřeba. Tomáš Garrigue Masaryk se zastal chudého tuláka, Žida, který byl obviněn z rituální vraždy. A proč to připomínám dneska v tomhle kontextu? Tomáš Garrigue Masaryk si dlouho myslel, že antisemitismus je v pořádku. Ta zněla: "Kdyže jsem v sobě překonal ten lidový antisemitism? Vyzývám tedy k rozumu a k tomu, abychom i s myšlenkou na tenhle náš odkaz volili. Myslím, že na výběr máme - my za pirátský klub podpoříme pana Schorma.
S faktickou poznámkou paní poslankyně Válková. Prosím, máte slovo.
A za to si jí velmi vážím.
A to byla poslední přihláška k faktické poznámce. Přihlášku do rozpravy žádnou nemám. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Rozpravu končím a prosím pana předsedu volební komise, aby nám dal pokyny k volbě.
Děkuji. Musíme rozhodnout hlasováním o tom, že Sněmovna souhlasí s tajnou volbou. Ale ve vší úctě a omlouvám se za to, nechci samozřejmě vážnost toho tématu zpochybňovat a zlehčovat.
Kdo je pro?
Těsně před zahájením odpolední části Poslanecké sněmovny.
Ano, uděláme to tak, děkuji. Ještě jedna omluva. Hlasování číslo 240, přihlášeno 175 poslanců, pro 170, proti nikdo. Budeme teď podle ní postupovat.
Velmi stručně - jde o to, že hlavním hygienikem může být jmenován pouze lékař. Stanovisko výboru pro zdravotnictví je doporučující.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Ten vyjmenovává činnosti, které mohou v orgánech ochrany veřejného zdraví vykonávat pouze lékaři.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 244, přihlášeno 176 poslanců, pro 148, proti nikdo. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Jde o věcnou úpravu týkajících se akčních plánů pro boj s hlukem, kde jde o úpravu přechodných ustanovení a účinnosti.
Kdo je pro? Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Hlasování číslo 247, přihlášeno 176 poslanců, pro 173, proti nikdo. Návrh byl přijat.
To už je pozměňovací návrh skupiny poslanců.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
To je pouze o vypuštění té povinnosti u škol v přírodě, tedy u dětí, co jsou spolu stále celý rok stejně v jedné třídě.
Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Zahajuji hlasování. Další návrh.
Že to dokáže, víme. A ta zásadní podmínka, se kterou nikdo z těch, co očkování omezují, nepočítá, je ta, že očkování funguje jenom tehdy, když je proočkováno určité procento dětí nebo obyvatel. Proto já také velmi zásadně protestuji proti všem pokusům o to, někde tu povinnost očkování změnit. A s tím je potřeba počítat. To znamená, řešit to jako konkrétní případy. Bohužel očkování je taková věc, která probíhá takovými vlnami názorů. Není to tedy o tom, že bychom si mohli hrát na něco. To jsou vážné věci, to jsou fakta, se kterými bychom neměli manipulovat. Ale nemůžeme postupovat nějakým obecným nařízením, že řekneme, tato skupina lidí prostě proto, že jde do soukromého zařízení, nemusí být očkována. Musíme si uvědomit, že to není jenom o rozhodnutí těch, kteří nedají ty děti očkovat. Je to o tom, co musí akceptovat ti, kteří řádně své děti očkují nebo se o ně starají, nebo je nemohou proočkovat z nějakých závažných důvodů. Ale to jsou řádově jednotky a neovlivní to, aby v této zemi vznikla epidemie. Já nikomu nepřeji, aby se musel s tím ještě setkávat, nepřeji žádnému z lékařů, aby musel nosit v kapse troakar a těm dětem, které mají záškrt a začnou se dusit, dělal otvor do dýchací trubice, tak aby na místě neumřely.
Nyní je faktická poznámka pana poslance Petra Pávka, poté s řádnou přihláškou paní poslankyně Hana Aulická.
Já bych jenom velmi přátelsky chtěl reagovat na kolegu Svobodu, který z projednávání tohoto zákona udělal projednávání povinného očkování. Kdyby tomu tak bylo, tak ta debata vypadá úplně jinak. Jsme tady přihlášeni v mnohem větším množství a vedeme mnohem obšírnější diskuze.
Nicméně tento záměr ministerstva nepodporujeme a zde budeme zásadně proti. Takže na závěr shrnu pozici klubu KDU-ČSL.
Děkuji, pane předsedající. Protože vidím obavy v některých očích, opravdu budu stručný. Za náš klub - my tento pozměňovací, nebo my tento návrh zákona a tu změnu podporujeme, jsme si vědomi toho, že je potřeba ji udělat. Chtěl bych připomenout pouze jednu věc, která tady nebyla zmíněna a souvisí s touto změnou ve schvalování těchto orgánů a nominací do těchto orgánů. Myslím si, že i když nechtíc, by tady toto mohlo tuto diskusi odstartovat, a myslím si, že tato diskuse je nesmírně důležitá, legitimní a souvisí s tím, v jaké situaci je obecně financování zdravotní péče a v jaké situaci jsou finanční prostředky pro zdravotní péči. Tedy finálně tento návrh zákona podpoříme.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Petr Třešňák. Máte slovo, pane poslanče. Nikoho přihlášeného nemám v rozpravě. Ptám se na závěrečná slova. Pane ministře? Pane zpravodaji, hned jak se kolegové usadí, tak vám udělím slovo k proceduře hlasování.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, na základě usnesení výboru pro zdravotnictví z 55. schůze ze dne 5. února 2020 si vám dovolím přečíst návrh procedury. Hlasovat o návrhu zákona jako celku.
Děkuji panu zpravodaji. Prosím, váš návrh na změnu procedury.
Jinak já zastávám stanovisko zdravotního výboru o proceduře.
Ano, o protinávrhu kolegy Třešňáka rozhodneme v hlasování číslo 231, pokud někdo jiný nenavrhuje jinou změnu. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Pane zpravodaji, první návrh.
Seznámím vás s omluvou. Na řadě je bod Prosím pana předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby se ujal slova. Dámy a pánové, prosím o klid, ať slyšíme, jak máme postupovat u volebních bodů.
Provedu vás volebními body, které jsou pouze tři, a z toho dva jsou druhá kola voleb bez rozpravy. Prvním volebním bodem je návrh na jmenování člena Kontrolní rady Technologické agentury. Jsme ve druhém kole první volby. Do druhého kola postoupil dvojnásobek kandidátů na zbývající jedno neobsazené místo, tedy dva, a z nich dnes budeme vybírat. Jsou to pan Martin Kobert, ten měl v prvním kole 16 hlasů, a paní Mirka Wildmannová, která v prvním kole získala 68 hlasů. Protože se jedná o druhé kolo, poprosím, pane předsedající, o přerušení tohoto bodu a otevření dalšího.
Ano, rozprava byla už ukončena, takže přerušuji projednávání tohoto bodu na tajnou volbu.
Byl to pan Jan Babor a paní Jaroslava Nestěrová. V tuto chvíli zbývá obsadit v tom druhém kole ještě jedno místo a do druhého kola budete vybírat z kandidátů z 27. listopadu, kteří postoupili, a je to kolega poslanec Jan Kubík, ten získal 86 hlasů, a pan Michal Kučera, který získal v tom prvním kole 32 hlasů. I zde započíná čtyřleté funkční období dnem volby, i zde prosím o přerušení tohoto bodu.
Ano, jsme ve stejné situaci, rozprava již byla ukončena. Přerušuji projednávání tohoto bodu k provedení tajné volby. A přistupujeme k bodu číslo
Děkuji za slovo. Ze strany volební komise tedy tato volba byla připravena ode dne 17. prosince. Následně dne 13. ledna prezident republiky informoval předsedu Poslanecké sněmovny, že se rozhodl vzít zpět svůj návrh nominace paní Heleny Válkové, a ve stejný den jsme na volební komisi také obdrželi její dopis, kde se osobně této nominace paní Helena Válková vzdává. Po jednání prezidenta republiky s předsedou Poslanecké sněmovny prezident dopisem z 16. ledna na tuto funkci navrhl nového kandidáta, a to pana Stanislava Křečka, a všechny tyto kroky, které jsem nyní popsal, následně volební komise po projednání a i po předání informace předsedům poslaneckých klubů a všem členům volební komise promítla do dalších usnesení. Budeme poté na náš návrh, na návrh volební komise, hlasovat o návrhu na způsob volby. My navrhujeme, jak je u těchto voleb obvyklé, provedení tajnou volbou.
Děkuji.
Kdyby ho Sněmovna odmítla, tak se ještě krátce vyjádřím, koho budeme volit.
Zazněl procedurální návrh, se kterým se vyrovnáme hlasováním. Slyším návrh na odhlášení, všechny jsem vás odhlásil. Přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami. Jsme připraveni k hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Budeme pokračovat v rozpravě. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Takže dávám návrh, aby se projednávání tohoto bodu odložilo do březnové schůze.
Výbor nedoporučuje.
Kdo je proti? Také bylo zamítnuto. Je tedy určitá. Kdo je proti? Dalším bodem našeho jednání je
Já tento postup doporučuji.
Pokračovat budeme bodem číslo Pane ministře, máte slovo. Ještě posečkejte, já vám zjednám potřebný klid. Dděkuji. Pane ministře, máte slovo.
Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych skutečně stručně připomenul cíle daného návrhu zákona. Z těchto důvodů se domníváme, že skutečně ta úprava, která má zajistit v zásadě pokračování toho tripartitního modelu, je tou nejlepší možnou. A právě to obsahuje tento pozměňovací návrh. To znamená, v tomto směru i v rámci koaliční rady i v rámci vlády je shoda a věřím tomu, že tento pozměňovací návrh je dobrým kompromisním řešením, tak aby byla zachována funkčnost zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven a zároveň dostatečná reprezentativnost těch, kteří se podílejí na systému veřejného zdravotního pojištění.
Paní ministryně, máte slovo. Všechny ostatní, ještě oslavující předchozí hlasování, prosím případně do předsálí a prosím o klid v sále! Ještě jednou prosím o klid v sále. Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, pokud jde o tento vládní návrh zákona, jenom chci připomenout, že jej schválila vláda 3. prosince 2018, předložila jej Sněmovně 20. prosince 2018 a návrhem této novely je vlastně realizován jeden ze závazků vlády obsažených v jejím programovém prohlášení, jehož cílem je rozšířit dosavadní omezený rozsah kontrolních pravomocí NKÚ. Rozšíření pravomocí směřuje vlastně k tomu, aby byl vyrovnaný rozpočet v budoucnu a aby se tedy hospodárně nakládalo s veškerým veřejným majetkem a prostředky. Předpokladem přijetí předloženého návrhu zákona je souběžné schválení ústavního rozšíření kontrolní působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu a navazuje to na předchozí tisk 229, který jste schválili. Dále v posunutí zahájení kontrol na rok 2023 a v rozšíření působnosti NKÚ o průběžné vyhodnocování fungování systému kontrol. K jednotlivým pozměňovacím návrhům se vyjádřím.
Děkuji. Netýká se to toho závěrečného hlasování, týká se to hlasování číslo 218, kde mám na sjetině, že jsem byl proti, chtěl jsem být pro. Nezpochybňuji hlasování.
Poprosím pana poslance Valentu. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. No nic. Vážené kolegyně, vážení kolegové, skutečně mi nedá, abych po letech permanentního rozkrývání nepravostí v činnosti a hospodaření České televize, v podstatě činnosti úplně to plané, a to vždy v rámci každoročního projednávání těchto výročních zpráv, se teď na vás neobrátil a nepřimluvil se za přijetí této novely. Je mi jasné, že změna zahrnout do kontroly hospodaření tímto zákonem i Českou televizi je pouze jednou z mnoha nyní deklarovaných, dle mého názoru, ale jednou z těch nejdůležitějších a společensky nejoprávněnějších. Nejvyšší kontrolní úřad dnes disponuje tedy pouze zákonnou pravomocí kontrolovat hospodaření České televize s televizními poplatky vybíranými na základě zákona, a to v její prospěch. A proto Česká televize velice chytře takovýmto způsobem odděleně neúčtuje. Je zákonné oprávnění NKÚ ke kontrole hospodaření s koncesionářskými poplatky teoreticky sice možné, ale v podstatě prakticky vyloučené. Snad až teď při schvalování rozpočtu České televize na rok 2020 se trošku v Radě České televize probrali. Ale tato změna určitě bude stát za to. A říkám to zde nejen v zájmu jednotlivého koncesionáře, ale i samotné České televize, aby bylo do budoucna možné alespoň některá z mnoha obvinění či podezření, o kterých jsem sáhodlouze hovořil, a nejen já, při projednávání výročních zpráv České televize, rozptýlit.